Tyto zbraně má jen v České republice odhadem kolem 100 tis. lidí a těch zbraní je odhadem 200 tis. kusů. Všechno to jsou zbraně, na kterou každou jednu konkrétní musí vydat příslušný útvar policie povolení k nákupu a která je každá jedenkrát registrována a pravidelně kontrolována a testována policií. Teroristé tyto zbraně nemají a nepoužívají. Dovolte mi v závěru svého vystoupení, abyste, vážené kolegyně a vážení kolegové, měli jistotu, že mým cílem není obstruovat ani dostávat, vás členy vládní koalice, do nějakého diskomfortu. Moc vás o to prosím, o tu podporu. Děkuji za upřesnění. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ke zpřísnění podmínek pro kontrolu, nabývání a držení zbraní a střeliva navrhovanou směrnicí Evropské komise: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje nesouhlas se záměrem Evropské komise zpřísnit kontrolu, evidenci, nabývání a držení zbraní a střeliva, které jsou drženy a užívány legálně v souladu s vnitrostátním právem členských zemí Evropské unie. Škoda, že mně dva předsedové klubů neposlouchají, pane předsedo Poslanecké sněmovny.
Já prosím, abyste nediskutovali mimo mikrofon. Prosím pány předsedy a pana poslance, aby ukončili tu debatu a umožnili paní poslankyni přečíst usnesení.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá, aby Evropská komise zasahovala do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyjadřuje podporu vytvoření všech funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nabývání, držení a jinou manipulaci se zbraněmi a střelivem. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odmítá plnit zcela vágní opatření Evropské komise, která vedou k potlačení práv občanů České republiky. Tohle je návrh usnesení, o kterém jsem připravena se ještě s některými z vás, kteří o to mají zájem, bavit. Mým cílem není tedy obstruovat, skutečně tento zákon považuji já za velmi zásadní.
Než budeme pokračovat v projednávání dalších bodů, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla požádat vedení Poslanecké sněmovny, aby posoudilo věc, která se tady stala včera, která mi není příjemná, a bohužel tady není ani předseda bezpečnostního výboru, aby na to reagoval. Chtěla bych zařadit tuto věc do programu právě z toho důvodu, aby na to mohl pan předseda výboru reagovat, protože když nemá přednostní právo, tak nemůže vystupovat v rozpravě při schvalování programu. Tady skutečně došlo k tomu, že byl svolán výbor pro bezpečnost na úterý. Je to usnesení 95. výboru pro bezpečnost z 22. schůze uskutečněné dne 11. listopadu 2015 k návrhu termínu a pořadu 23. schůze výboru pro bezpečnost. Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na návrh předsedy výboru Romana Váni Přehrála jsem si i stenozáznam.
Podporu pak na základě požadavků distribučních společností vyplácí společnost OTE, kterou ze 100 % vlastní Česká republika a kde vykonává akcionářská práva MPO. V letech 2013 až 2015 Energetický regulační úřad opakovaně upozorňoval ve svých cenových rozhodnutích právě na to, že zákon zakazuje ve vyjmenovaných případech podporu vyplácet. MPO vždy nechalo ve vládě vzít na vědomí, že notifikace bude brzy dokončena, a umožnilo tak také své dceřiné společnosti peníze vyplácet. Letos se však situace dramaticky změnila. MPO v březnu letošního roku dopisem všem poslancům potvrdilo, že výkupní ceny energií z obnovitelných zdrojů byly v minulosti špatně nastaveny. Nakonec to přiznal i sám ministr Mládek po středeční návštěvě u pana prezidenta, kde slíbil, že vláda vyřeší rozpor se zákonem tím, že schválí garanci tak, aby regulátor podporu mohl v souladu se zákonem vypsat. Pan ministr Mládek má dnes, pokud vím, v Bruselu zjišťovat, jak se Evropská komise staví k české podpoře solárníků. Notifikaci ve středu slíbil panu prezidentovi a zároveň veřejně slíbil, že vláda učiní garanci pro Energetický regulační úřad, aby ERÚ mohl podporu vypsat. Bude velmi zajímavé sledovat, s jakým výsledkem se pan ministr vrátí. Zajímá mě tedy, zda bude podpora Bruselu schválena a za jakých podmínek. Chci vědět, jak bude vypadat garance vlády. Vezme na sebe vláda zodpovědnost za nezákonný postup? Je dokonce možné, že Česká republika bude muset až k mezinárodním soudům. I to by mělo být předmětem naší diskuse. Kdo to nechal dojít tak daleko. Proč to pan ministr Mládek za dva roky nevyřešil. Děkuji za podporu tohoto opravdu velmi závažného bodu -
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Ivan Adamec, a připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, máte slovo.
Takže já navrhuji, aby tento bod se předřadil na dnes jako první bod, anebo v případě, že se vám to nebude zdát, tak za pevně stanovené dnešní body. Součástí vzorce byl i koeficient různě vysoký pro jednotlivé druhy nerostů. Výše úhrady roste přibližně na dvojnásobek u všech druhů nerostů. V konečném důsledku tak všichni těžaři de facto platili pouze 100 korun za hektar, čili nejnižší možnou částku. Veškeré úhrady za dobývací prostor jsou příjmem obcí. No a jak se mění ty částky? Nový obecný poměr je navrhován v poměru 38 % obce, 62 % státní rozpočet. Děkuji vám za pozornost.
Nebo za pevně zařazený dnes. Budeme pokračovat.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl předložit návrh na změnu schváleného pořadu jednání naší schůze, a to konkrétně ve věci vládního návrhu novely zákona 114 o ochraně přírody a krajiny. Byla zahájena diskuse, do které se přihlásilo v té době myslím sedm poslankyň a poslanců.
Prosím pěkně, pojďme k věci. Jenom co se týká přednostního práva, vždycky to tak bylo a rád bych, aby to nikdy nebylo jinak - s přednostním právem ten, kdo je jím nadán, může vystoupit kdykoli a k čemukoli. Druhá stránka věci je, s jakou mírou, s jakou tolerancí, s jakým smyslem pro určitou bych řekl přiměřenost nebo uměřenost ten držitel přednostního práva jde vystupovat.
S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Jsem poctěn, že jsem první. Pěkně k tomu uvedla následující: Pokud registrované páry chtějí vychovávat děti, tak by měly mít možnost legálně a beze strachu se postarat o dítě svého partnera či o své vlastní. Děti by měly vyrůstat v rodině, ať už heterosexuální, či homosexuální. Odnášejí si rodinné návyky, jde také o jistotu dítěte. Zatím však sledujeme u tohoto návrhu podobný proces jako u toho samého návrhu v minulém období. Ne že bychom se jako Sněmovna rozpouštěli, tedy zatím jsem nic podobného neslyšel, ale přijde mi, že není vůle toto kontroverzní téma vůbec otevírat. U mé politické strany se tomu nedivím. Tam se bude, jak jsem si ověřil, podpora hledat jen velmi těžko, ale v současné koalici jsem však předpokládal větší nadšení pro věc. Rok se s rokem sešel a zajímavá a tolik potřebná novela se neposunula ani do prvního čtení. V rámci vztahu k dětem registrované partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti vůči vlastnímu dítěti. Současná právní úprava v občanském zákoníku rozlišuje dva druhy osvojení, a to společné a individuální. Společné osvojení je osvojení pouze manželů a individuální je osvojení jednou osobou. Po novele by měla vzniknout situace, jako je v současné době u osvojení, kdy si osvojí manžel dítě své manželky, které ona má z předchozího vztahu. V České republice každoročně přibývá dalších a dalších stejnopohlavních rodin, kde se děti rodí plánovaně těmto párům. Dítě má tedy právně jen jednoho rodiče, a protože ten druhý není znám, tak jej od počátku vychovávají a starají se o ně dva milující rodiče. V roce 2011 při sčítání lidu žilo ve stejnopohlavních rodinách již přes 900 dětí. - To znamená, že se pokoušíme dítěti prospět, aby mělo od narození dva rodiče, a to nejen de facto, ale i de iure. Toto osvojení umožňuje i celá řada dalších evropských států. Zmiňme například Německo, Francii, Velkou Británii či Španělsko. Pro dítě hraje roli i ta věc, že osvojený nebiologický rodič bude mít vyživovací povinnost a stane se zákonným zástupcem dítěte. Dále je důležité, že o adopci bude rozhodovat soud a také dítě starší 12 let, které bude muset dát k takovému kroku souhlas. Nejmarkantnější je příběh dvou mladých žen, které plánují založení rodiny, a jedna z nich pracuje jako policistka. Dnes a denně tady zdůrazňujeme, jak je dnešní svět nebezpečný.
Vážený pane poslanče, já jsem návrh na změnu programu od vás zaregistroval a vašich pět minut pro obhájení tohoto návrhu uplynulo.
Takové jim podobné případy by tato novela řešila.
Jako další je přihlášen pan poslanec Karel Fiedler a připraví se pan poslanec Ivan Adamec. Máte pět minut, pane poslanče.
Rád bych na pořad jednání zařadil nový bod s názvem Informace ministra průmyslu a obchodu k vyplácení podpory na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Žádné jiné výrobny dosud kladné notifikační rozhodnutí nemají. Účinné znění zákona o podporovaných zdrojích energie říká, že se výše a rozsah podpory nestanoví, pokud by podpora byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě. Tedy zdroje bez notifikace by neměly získat podporu.
Žádný obchodník na českém trhu není v postavení, které by umožňovalo jednostranně ovlivnit tržní podmínky. Zákon o významné tržní síle se pokouší o ochranu dodavatelů proti vyjednávací síle obchodních řetězců. Již neřeší případnou dominanci na straně dodavatele. Proto rozhodně není nástrojem na ochranu hospodářské soutěže proti jejímu podstatnému narušení. Někteří dodavatelé na našem trhu zaujímají poměrně významné postavení blízké dominanci. Primárním hlediskem při ochraně hospodářské soutěže je ochrana spotřebitele.
Připraví se pan poslanec Koubek. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Podepsali ho, navrhli ho poslankyně a poslanci: Helena Langšádlová, Zdeněk Soukup, Roman Procházka, Josef Novotný, Jitka Chalánková, František Vácha, Václav Horáček, Herbert Pavera, Rom Kostřica, Jiří Koubek a já. Pokusím se odůvodnit podstatu tohoto návrhu a důvod, proč navrhnu ono pevné zařazení. Děkuji za pozornost.
A jinak je to bod 28, to druhé čtení.
Já vám velice děkuji.
Dobrá, takže 8. 12. po pevně zařazených bodech. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Koubka a připraví se paní poslankyně Adamová.
Nebudu využívat přednostního práva. Nicméně ono to souvisí s tím, že to ukazuje na to, jaké tato koalice má priority.
Nechtěl jsem vás obírat o čas. Pokračujte. Další příspěvek je také váš, ale s přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek, tak mu udělím slovo, a pak vystoupíte s dalším příspěvkem.
Dámy a pánové, dovolte abych se omluvil ze zbývající části dnešního jednání. Dovolte mi, abych při této příležitosti vyslovil jednu prosbu. Našel jsem v sobě jedinou odvahu. Myslím si, že by to bylo velmi nefér. Myslím si, že by to byl velmi nebezpečný dvojí metr.
Já vám děkuji. Budeme pokračovat v projednávání návrhů na změnu schváleného pořadu schůze. S dalším příspěvkem vystoupí pan poslanec František Laudát a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová.
Nevím, od kterého termínu, nicméně velmi dlouho zde již leží návrh zastupitelstva, respektive Karlovarského kraje, který se týká novely silničního zákona. Vždy jsme je zamítali. Nevím, zda to bude konečné číslo, nicméně i tak se to zařadí do další plejády nejhorších výsledků za celé období. Proto každá koruna, kterou stát pomůže, tak bude dobrá. Děkuji.
Já děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Peckovou.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, opravdu není úplně standardní, že opoziční poslanec žádá o zařazení vládního bodu. Jedná se tedy o otevření trestního zákoníku, který potřebuji využít k podání pozměňovacího návrhu. Její ratifikací v letošním roce pro mne ale práce neskončila. Je potřeba ji nyní naplňovat a já jsem slíbila, že na to nadále budu dohlížet. Zůstalo jen zneužití dítěte k výrobě pornografie. Prakticky to znamená, že občan nemá povinnost nahlásit hodnověrné podezření na pohlavní zneužití dítěte. Nahlásit to musí jen v případě, že dítě bylo zneužito k výrobě pornografie, což bývá v menšině případů a jedná se o přečin. Jen na vysvětlenou, dětská pornografie se vyrábí i tak, že dítěti se dávají pokyny, jaké má zaujímat erotické pózy, aniž by dítě bylo fyzicky přímo zneužito. Cituji: Sexuálním zneužitím podle tohoto článku se rozumí účast na sexuálních aktivitách s dítětem, pokud dítě ještě nedosáhlo věku stanoveného zákonem pro sexuální praktiky nebo pokud bylo použito nátlaku, násilí nebo pohrůžek, pokud došlo k zneužití z pozice požívané důvěry, nadřízenosti nebo vlivu a nebo pokud bylo zneužito dítě v obzvlášť zranitelné situaci. S čím se sexuolog může v ambulantní praxi setkat? Například přijde pacient, že zneužil své dvě neteře, a léčit se nechce. V jiném případě se sexuologovi svěří matka, že její partner zneužívá její nezletilou dceru, ale slíbil, že už to dělat nebude.
Obecně lze konstatovat, že zejména státy tzv. západní Evropy mají pro využívání peněžních prostředků získaných konfiskací nástrojů a výnosů z trestné činnosti nastaveny transparentní, od státního rozpočtu oddělené systémy, například prostřednictvím vládních fondů. Některé státy takto získaný majetek přímo přenechávají samosprávným územním celkům a neziskovým organizacím. Děkuji.
Dámy a pánové, vystupuji s návrhem na zařazení nového bodu, jehož projednání se týká problematiky, jejíž vyřešení je důležité v souvislosti s blížícím se začátkem následujícího kalendářního roku. Jsem přesvědčen, že zařazení tohoto bodu je důležité tím pádem z hlediska časové tísně, a pokusím se vám vysvětlit, v čem je ten bod důležitý a zásadní pro obrovské množství obyvatel České republiky. Tím pádem jsme upozorňovali na problematičnost jejich aplikace v souvislosti jak s faktickými fyzikálními principy vytápění bytových domů, upozorňovali jsme na roli lidského faktoru v tomto fenoménu, na význam dohody mezi obyvateli při rozúčtování nákladů na teplo a zejména na celkovou problematickou spolehlivost těchto přístrojů, nízkou vypovídací hodnotu jejich výstupů. Zdůrazňoval jsem, že jejich aplikace může vést k právní nejistotě. Posléze se stalo, že senátní verze tohoto zákona nakonec zmírnila úpravu, původně striktní, a to tím, že otevřela možnost neinstalovat tyto měřiče v objektech, kde se to nevyplatí. Po dokončení této studie bude možné její závěry jednoduše implementovat do právního řádu České republiky na úrovni prováděcího právního předpisu." Máme konec listopadu a podle mých informací ta studie ČVUT měla být odevzdána na Ministerstvo průmyslu a obchodu 16. září tohoto roku. Naposledy 12. listopadu s tím, že neodpovídá zadání. Závěr studie prý vyznívá tak, že nelze stanovit jakékoli obecné pravidlo, podle kterého by se daly objekty rozdělit na povinné či nepovinné k instalaci těchto měřidel, v uvozovkách, ale že jediným možným způsobem je provedení auditu pro každý objekt individuálně. Mám zároveň informaci, že proběhla na úrovni jednání s Evropskou komisí a má prý existovat jakási dohoda, jak tuto situaci řešit. Tím pádem, suma sumárum, tato studie zatím není hotová. Zajímalo by mě, na jakém základě tedy jednání s Evropskou komisí mohla probíhat. Tyto jednotlivé metody se ve svých výsledcích liší natolik, že to relativizuje jakoukoliv objektivitu nebo smysluplnost použití takových zařízení. Kolegyně a kolegové, musím říct, že se na mě dnes a denně obracejí mailem či telefonicky občané, a týká se to skutečně stovek tisíc lidí žijících v bytových domech, kteří v souvislosti s blížícím se začátkem roku - Týká se to obrovského množství občanů a já navrhuji, aby pan ministr otázky odpověděl v rámci zařazení bodu na středu 9. prosince jako první bod.
Prosím, pane poslanče. Nyní tedy pan poslanec Martin Lank a připraví se pan poslanec Ladislav Vilímec, prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Alespoň jeden z nich bych si dovolil tady navrhnout na předřazení. Konkrétně bych rád navrhl přednostní projednání bodu č. 107, což je sněmovní tisk 525, a chtěl bych ho zařadit na úterý 8. prosince za již pevně zařazené body. Jedná se o už zmiňovanou novelu trestního zákoníku, která má jednoznačně určit trestnost vojenské služby u tzv. Islámského státu. Problém je v tom, že dneska zákon zakazuje vojenskou službu sice u cizích států, ovšem Islámský stát není uznaný stát z pohledu mezinárodního práva, a proto se na něj ani tato úprava nevztahuje. My máme obsáhlou právní analýzu, která jednoznačně říká, že je to reálný problém. Za důležité považuji, že proti tomuto návrhu se nestaví ani bezpečnostní služby.
Jedná se o stanovení pravidel chování lyžařů, snowboardistů a jiných osob na lyžařských tratích. Dále zákon řeší chování cyklistů na cyklistických tratích mimo pozemní komunikace. Jistě mi dáte za pravdu, že v současné době je to takový trend a setkáváme se na mnoha místech, v lesích, na sjezdovkách také s cyklisty. Je třeba tato pravidla jasně stanovit a přispět tím k větší bezpečnosti na horách. Tím chci připomenout, že v minulém období se k tomu samozřejmě vyjadřovali také doktoři, například kolega Krákora, kolega Štětina a další. V současné době se v České republice využívá pro vymezení chování lyžařů na sjezdovkách zatím jediný dostupný soubor pravidel stanovených Mezinárodní lyžařskou federací FIS. Jedná se o pravidla pro chování lyžařů a snowboardistů na sjezdovce, která ale neřeší chování lyžařů a jiných osob na dalších lyžařských tratích a cyklistů při jízdě na jízdním kole mimo pozemní komunikace. Tato pravidla, i když nejsou obecně závazným předpisem, využívají z nedostatku jiné právní úpravy i české soudy při svých rozhodováních. Z uvedeného vyplývá, že povinnost nošení ochranné přilby se ze zákona nevztahuje například na horskou cyklistiku, jež se ve většině případů vykonává na lesních stezkách, chodnících atd. Z tohoto důvodu se tato povinnost zavádí předkládaným zákonem. Výrazně se za poslední roky zvýšil i počet úrazů. Nicméně -
Pane poslanče, omlouvám se, váš čas vypršel.
Až ten zákon bude.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Jedná se o novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která vlastně zavádí nutnost, aby každé navrhované legislativní opatření bylo podrobeno hledisku, jaký bude mít dopad na rodinu. Ale týká se to jistě i školského zákona a řady dalších zákonů. My totiž bychom si měli nejdříve říci, než budeme diskutovat o dalších věcech právě zmíněných v těchto návrzích zákona, tak bychom si měli říci, jak si na tom vůbec stojí rodina v naší Poslanecké sněmovně. Jak vnímáme rodinu v Poslanecké sněmovně. My jsme dnes, dámy a pánové, měli projednávat zákon na podporu sportu, měli jsme se také věnovat zákonu, který má podpořit ochranu přírody. Naprosto ale pokulháváme v tom, že bychom také naše děti vedli k tomu, aby vnímaly ekosystém společnosti. Ta společnost, přirozená společnost je také jakýsi ekosystém, kde je nutné, aby byla vyváženost a harmonie mezi jednotlivými složkami. A tak je třeba vnímat ten základní prostor, do něhož se člověk rodí, v němž získává základní vědomosti a postoje, a to je rodina. Čili rodina je skutečně prvkem základním. Téměř bezprostředně po tom, co jsme tuto novelu předložili, ji vláda zamítla. Já ale, dámy a pánové, nevěřím tomu, že když budeme tuto novelu předkládat, že dojdeme ke stejnému závěru jako vláda. Domnívám se, že stanovisko vlády v tuto chvíli nereprezentuje, nebo alespoň v to doufám, nereprezentuje názory nás jednotlivců.
A to se domnívám, že je nadbytečné. V tom případě samozřejmě záleží na počtu hlasujících pro a proti. Leží tady, já nevím, jestli tři, čtyři nebo kolik různých novel zákonů o pozemních komunikacích. Ale vy máte, jako vládní koalice jiné priority.
Já děkuji.
Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře životního prostředí, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. My všichni víme, že malí podnikatelé a střední podnikatelé patří k nejsilnějšímu zázemí celé podnikatelské sféry, protože jsou mimořádně, ale opravdu mimořádně stabilní. Ale to, co činí podnikatelské prostředí v České republice jako nepříznivé, jsou otázky administrativní zátěže.